Na mnohých školách, tak jak to zákon umožňuje, mají žáci orgány žákovské samosprávy. Tohle všechno skloubit není jednoduché. Učí se zdvořilosti. Učí se tomu, jak jednou budou jako dospělí vystupovat. V podrobné rozpravě se tedy přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu, který se snaží upoutat pozornost na žáky a na nezbytnost partnerského vztahu mezi žáky a učiteli, protože bez toho se atmosféra na školách nezmění.
Má pravdu paní poslankyně. Prosím paní poslankyni Ivanu Dobešovou o její příspěvek.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
Myslím, že většina pedagogů ví dlouhodobě o tom, že se takový kariérní řád, který se dnes projednává ve Sněmovně, připravuje. Já jsem i ve svém prvním vystoupení říkala, že pedagogická veřejnost podporuje kariérní řád. V kariérním řádě se uvádí a mluví o uvádějícím učiteli. Musím říct, že prozíraví ředitelé uvádějícího učitele vždy mají, protože vědí, že každý pedagog, který skončí pedagogickou fakultu, potřebuje někoho, kdo mu pomůže vstoupit do praxe. To, co oceňuji, je, že tento starší kolega bude finančně ohodnocen, a nebude to tedy dělat pouze proto, že byl požádán a v případě, že zbudou nějaké finanční prostředky, také ohodnocen. Mluvíme tady o metodických kabinetech. Ale já jsem ředitelkou na odborné škole a musím říct, že my to nazýváme komise metodické, a bez metodických komisí bychom nemohli existovat, protože to jsou ty orgány, které nám v minulosti pomáhaly se školními vzdělávacími programy, které jsou garanty obsahu vzdělávání podle jednotlivých aprobací. Myslím si, že to, co je dobré, je, že budou zastřešovány na krajské či jiné úrovni, a budou tedy i dále vedeny metodicky. V pozměňovacím návrhu se uvádí přesnější kvalifikace učitelů praxe. Já jsem za to velice ráda, protože opravdu těchto učitelů ve školách je velice málo. To znamená, že ti učitelé prostě u nás nebudou, pokud je nepřesuneme do jiné platové třídy. Tlačily na to odbory, které se bojí nějakého špatného vztahu mezi jednotlivými kategoriemi učitelů.
Zároveň však tyto požadavky, a tedy dopad záměru na infrastrukturu zužuje. To je jeden pozměňovací návrh a jeho zdůvodnění. A druhý, ke kterému se v podrobné rozpravě už jen přihlásím, jeho krátké zdůvodnění. Tyto pozměňovací návrhy mají za cíl koordinaci sněmovního tisku 927, což je stavební zákon, a sněmovního tisku 936, který obsahuje vládní návrh zákona o opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Proto je potřeba tyto body vypustit.
Nyní tedy požádám pana poslance Martina Novotného o vystoupení a připraví se pan poslanec Václav Horáček.
Řeší hypotetické situace dvojího typu. V souladu lze být pouze s něčím, co buď existuje, anebo co ten dokument svým měřítkem skutečně pojednává a řeší.
Kolegyně, kolegové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegyně Langšádlové, která je řádně omluvena. Je velmi jednoduchý, je ve dvou bodech. Dovolte mi krátké odůvodnění a v podrobné rozpravě už se jenom přihlásím pod číslem systému. Pro sdílení a další zpracování informací o předpokládaném budoucím využití území, které stanoví územně plánovací dokumentace, je nezbytné, aby tyto informace měla veřejná správa k dispozici i ve formátu, který bude umožňovat jejich jednoduché zpracování. Navrhovaná právní úprava umožní poskytovat data generovaná územně plánovací dokumentací v souladu se směrnicí INSPIRE. Textová část územního plánu se zpracovává v textovém editoru. Proto požadavek, aby územně plánovací dokumentace a její změny byly zpracovány i v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu, nebude znamenat zvýšení nákladů na její pořízení a nedojde ke zvýšení nákladů na veřejné rozpočty. V podrobné rozpravě se již jenom přihlásím v systému pod číslem.
Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Petrů, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
A to, že to předkládám v kontextu kariérního řádu, je dáno tím, že atestační řízení je nepochybně vhodnějším a rychlejším způsobem faktického doplnění kvalifikace pod dozorem již zkušených učitelů, než by bylo formalistické trvání na získání pedagogické kvalifikace cestou, která jinak odpovídá studiu pracovníků, kteří vysokoškolské studium dosud nemají.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tak spíš pár pozitivních slov na závěr. Já bych řekl mnoho let. A já jsem za to rád, že jsme před tím finálem, které věřím, že dobře dopadne. Jsem velmi rád, že diskuse probíhala i na půdě pedagogických fakult, sám jsem se jedné z nich zúčastnil, a že je tedy i tato zpětná vazba. Nakonec máme třístupňový. Nevnímám ho jako revoluci nebo všelék. Ale dobře, že tento nástroj budeme mít. Byla tady také řeč v rámci těch pozměňujících návrhů o nedostatku učitelů. To by mělo být naším cílem. Protože tento problém může být opravdu vážný. Především v některých oborech už vlastně vážný je. A je potřeba neprodleně tuto záležitost řešit.
Děkuji panu poslanci Miholovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím.
Já bych byla ráda, abychom si poctivě přiznali, že jsme se nestarali o školství těch posledních deset let dobře. A já si myslím, že to dělá většina z nich podle nejlepšího vědomí a svědomí, a prosím, abychom na to nezapomínali. Na závěr bych chtěla říct, že kariérní řád učitelů se týká všech učitelů. Týká se učitelů veřejných i soukromých škol. Myslím si, že bohatství v České republice, v Československu bývalém, v první republice bylo v lidech. A přála bych si, abychom my zajistili těmi třemi kroky, aby to tak bylo do budoucna.
Děkuji, paní ministryně. My přejdeme k rozpravě podrobné. Omlouvám se, paní zpravodajko... Jste taková nenápadná... Takže jako první s přednostním právem do podrobné rozpravy.
Nebudu je tady číst.
Mezi ty kantory se nedostane nikdo, kdo není z této profese, protože takový pozměňovací návrh ani v tom zákonu nemáme. Nezlobte se na mě, pojďte se nad tím zamyslet.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji. Ještě jednou dobré odpoledne. Na adresu mých kolegyň, které se vyjadřovaly k pozměňovacímu návrhu týkajícímu se volna pro vzdělání učitelů. Říkají dobrý nápad, ale. Pokud budeme pokračovat v této politice a budeme hledat samá ale, potom nesrovnáme skutečně krok s tím okolním světem a zůstaneme učitelům hodně dlužni. Ale my bychom měli učitele posílat ven právě proto, aby se do školy rádi vraceli.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já myslím, že to tady vyjádřil přesně. Já mám sice vysokou školu, jsem doktor práv, ale vůbec tomu nerozumím, co se tady řeší a o čem tady mluvíme.
Já děkuji panu kolegovi. Já jsem sice krajský radní pro školství, ale také tomu nerozumím. Pan poslanec Fiedler a jeho řádná přihláška.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nevím, jak zareagovat na to, co tady právě zaznělo. My jsme tady poslanci různých profesí a musíme rozhodovat o zákonech energetických, zdravotnických, právních, školských, zahraniční politiky, ochrany přírody. Nyní k tomu, proč jsem se přihlásil. Jedná se vlastně o čtyři body a já předpokládám, že paní zpravodajka vnímá. Je to tam jako jeden pozměňovací návrh. Podrobné odůvodnění je potom nahráno ve sněmovním systému. Vychází to z konzultací s několika řediteli škol, kteří mají názor opačný než předkladatel, ale věřím, že to patřičný školský výbor projedná a zaujmeme k tomu potom stanovisko ve třetím čtení při hlasování. Že provádí nějakou revizi nebo kontrolu nebo zpracovává kontrolní hlášení denně. To by určitě vedlo ku prospěchu věci. Nyní k bodu 3 mého pozměňovacího návrhu. Já jsem se setkal, paní ministryně, s některými nesouhlasnými návrhy ředitelů škol a jejich provozovatelů, kteří říkají, že to je sice myšlenka hezká, nicméně příliš zasahuje do toho, jaký mají řád a systém ve škole. Někde je to možná akceptovatelné, někde je to akceptovatelné méně. Bod 4 navrhuje sjednotit nezbytnou praxi pro výkon ředitele všech druhů škol a školských zařízení na čtyři roky. Pokládám to za zbytečné a další naopak rozdělení a složitost.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Junek. Chtělo se mi říct pan učitel Jiří Junek.
Děkuji, pane předsedající, bývalý učitel. Mně by stačila asi jenom technická poznámka, ale řádně jsem se přihlásil. Nicméně chtěl jsem jenom říci, že ve svém vystoupení v prvním čtení jsem upozornil na rozpor v tom, že by mělo dojít k odlišnému odměňování za třídnictví na prvním, druhém a třetím stupni. Čili já to beru jako rozumný kompromis.
Tolik dobrých zpráv jsme ani nečekali.
Ale je tam řada věcí, které se mi nelíbí, a věřím, že k nim na výboru v nějaké rozumné diskusi, a ne tak, jak jste ji začala, paní ministryně, přijmeme rozumné stanovisko. Děkuji vám za pozornost a velmi prosím, abyste, paní ministryně, garanční výbor nepeskovala způsobem, jakým jste to tady udělala, protože to by nebylo dobře.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Prosím, pane poslanče.
Takže i když se paní ministryně chová tak, jak se chová, já osobně to nepovažuji za ztrátu času a vůbec mi nevadí, že to neposlouchá. My jsme na tom výboru pochopili, že paní ministryně si vykopala ten příkop, o kterém tady mluvil můj pan předřečník, a že už to lepší nebude. Návrh novely umožňuje do budoucna pohřbívání plodů i pod hmotnost 500 gramů. Platný zákon umožňuje čerpat pohřebné pouze od hmotnosti 500 gramů. Ale jak jsem se dozvěděl v tomto dopise, je nadále poskytovatelem sídla Tobitu ve svém bytě v Praze 1, Široké ulici 12, dosud. Jakou má roli při zpracování novely tohoto zákona.
Já vám také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Já bych jen zareagoval na rozpravu, která tady proběhla.
Nikoho nevidím.
Já osobně jsem vám o to víc podřízená, protože nejsem poslankyně tohoto parlamentu. Pokud výbor pro veřejnou správu, který já respektuji, a přítomní poslanci vědí, že se vždy snažíme najít nějaké kompromisy, něco projednat. Samozřejmě každý poslanec má na to právo. Já osobně opravdu musím říct, že jsem trochu v šoku, co tady všechno dneska padalo. Ten zákon nevznikl jen tak od stolu Ministerstva pro místní rozvoj. Když jsem nastoupila do funkce, tak za mnou přišlo Sdružení pohřebnictví, předalo mi nějakou novelu: Paní ministryně, dejte ji do Sněmovny. No a já jsem zřídila skupinu, kde jsme se o tom měli bavit. My jsme se bavili celý rok. Pokud podlehnete různým věcem, které vám přišly v dopise, který tady já ani nemám, ale budiž, tak v pořádku. Je to samozřejmě vaše odpovědnost. Já jako pokorná exekutiva vám sdělím naši obhajobu tohoto zákona, samozřejmě na garančním výboru. Já jsem na tomto zákonu se svými lidmi strávila dost času na to, abych věděla, jak to tady funguje, a to na úrovni obcí, na úrovni krajů a hlavně na úrovni státu. Stát nemůže nic. Já nemůžu jet na kontrolu. Oni ji mají. Všichni ji mají.
Dámy a pánové, dobrý den.
Posledním přihlášeným je pan poslanec Stanislav Grospič. Omlouvám se.
I vláda se k němu vyjádřila, byť negativně k tomu, aby se jím Poslanecká sněmovna zabývala a aby jej projednala. Navrhuji pevné zařazení tohoto bodu na příští týden středu 15. března odpoledne po pevně zařazených bodech.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nicméně kolega Faltýnek tuto věc nekonzultoval s předkládajícím ministrem a pan ministr Chvojka má dlouhodobě plánovanou zahraniční cestu. Nicméně protože je nutné tyto tisky projednat a protože těžko by se nám hledal jiný termín, tak my podporujeme i toto zařazení a uděláme vše pro to, aby ty tisky mohly být projednány v souladu s jednacím řádem. Jen chci již v tuto chvíli avizovat nepřítomnost pana ministra Chvojky, aby mu to pak nebylo vyčítáno.
Jistě může vláda určit jiného z ministrů, který tento návrh předloží. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl schválen. Dalším návrhem je návrh pana předsedy Miholy, abychom se návrhu zákona o památkové péči věnovali 15. března, tedy ve středu, po pevně zařazených bodech. Děkuji vám. Pane předsedo, máte slovo.
Před ty body NKÚ...?
Já jsem říkal po pevně zařazených bodech. To znamená ne v tuto chvíli. Já to nebudu komentovat. Pardon, omlouvám se, jestli dobře reprodukuji pana kolegu Okamuru.
K tomu řeknu pouze jednu věc. Pokud se zvýší náklady, tak se zvýší náklady pouze částečně, a to případně u sociálních pohřbů, za které odpovídá obec. A já jsem dala stanovisko, že Ministerstvo pro místní rozvoj tyto náklady proplácí. I přesto doufám, že tento zákon bude postoupen do druhého čtení.
Děkuji. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek. Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Pleticha.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se tedy přihlašuji ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému. Dále pozměňovací návrh v systému pod číslem 5825, který se týká přepravy zesnulých při obřadech. Dále pozměňovací návrh pod číslem 5826, který se týká zařazení válečných hrobů do neveřejných pohřebišť, tedy části. A konečně pozměňovací návrh 5828, který se týká zpřesnění vymezení působnosti zákona.
Já vám děkuji. Já vám děkuji. Nyní pan zpravodaj.
Navrhuji avizované zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na sedm dní.
Já vám děkuji. Žádnou přihlášku neeviduji. Není tomu tak. Nyní budeme hlasovat o návrzích, které byly předloženy. Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasoval jsem ano, na sjetině je ne.
Kdo je proti? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Vypadá to, že kontrola hlasování nebude provedena. Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut a lhůta na projednání nebyla zkrácena. O všech návrzích, které padly, jsme hlasovali. Já vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.
Návrh nebyl přijat. Jeho odůvodnění bylo dostatečné. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Tento návrh nebyl přijat. I tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Děkuji vám.